Je to jasné od chvíle, kdy nefunguje státní moc na Ukrajině. Tak si to přiznejme! Je to reálný stav. Státní moc tam nefunguje. A státní moc nezasáhla proti tomu, aby byli zavražděni nevinní lidé v Domě odborů v Oděse. A v tomto ohledu děkuji, že jsme tu informaci mohli vyslechnout. Takže se bavme o tom, kdo podpořil onen fašistický puč na Majdanu. Ale nejsem také zastáncem nové moci. A zeptejte se sami sebe, co jste říkali, když došlo k rozpuštění Poslanecké sněmovny, když tady byla vláda, která nezískala důvěru Poslanecké sněmovny a vládla bez té důvěry. Jaké byly výroky některých z vás, kteří říkali, že ta vláda je nelegitimní a že by měla co nejdříve skončit. Přitom podle Ústavy České republiky bylo jasné, že volby lze vypsat nejdříve za 60 dnů a že nejdříve za 30 dnů se sejde parlament, čili 90 dnů nejméně tady bude jiná vláda. Ptám se, kdo z těch, kteří navštívili Kyjev v době Majdanu, chtěl, aby tam byly vypsány nové volby. Nic takového jsem od vás, kritiků vystoupení Kateřiny Konečné, neslyšel. Tak prosím vás, podržme si jenom jeden metr na mezinárodní situaci. Ten dvojí metr se vždycky vymstí. Jestliže jsme součástí Evropské unie, tak by měl pan ministr zahraničních věcí stejně jako ostatní ministři české vlády na Evropské radě ministrů, ať už to bude ministr zahraničí, nebo ministr průmyslu a obchodu, nebo předseda vlády, přece jasně hovořit o tom, že jsme pro legitimní řešení, které bude bez dalších obětí na životech. Ano, úkolem armády, tak jak říkal pan předseda Schwarzenberg, je obrana státních hranic. Ale úkolem armády demokratické společnosti od roku 1945 je také se vystříhat tomu domácímu, vnitřnímu použití armády. Armáda se nemůže používat proti civilnímu obyvatelstvu, protože to vždycky vede k občanské válce. A to je třeba odsoudit. Protože tyto polovojenské skupiny zasáhly proti civilnímu obyvatelstvu. Prosím pana předsedu vlády Bohuslava Sobotku, aby se ujal slova.
Děkuji, vážený pane místopředsedo. Problém, který je mrazivě skutečný. Při té příležitosti jsem tehdy popsal stav státní správy, jak jsme se jí s nástupem vlády začali ujímat - rozvrácené Ministerstvo práce a sociálních věcí, rozbité informační systémy a rozbité struktury úřadů práce. Zmiňoval jsem také při svém minulém vystoupení chybnou snahu zejména Nečasovy vlády, která v ekonomické politice tlačila pouze na snižování deficitu veřejných financí, zcela ale ignorovala stimulaci ekonomiky, a tedy i hospodářský růst a zaměstnanost. S tím souvisí také situace, ve které jsme nalezli i další ministerstva. Postrádáme tedy právě tyto kroky, které by nám nyní, když se změnila vláda, umožnily veřejnými investicemi začít ekonomiku znovu stimulovat. Je evidentní, že než se podaří vládě, aby byla schopna použít finanční prostředky na podporu hospodářského růstu zejména v oblasti dopravních investic a investic do infrastruktury, musí se nejprve zlepšit vůbec základní schopnost státu v naší zemi cokoli postavit. Stav, ve kterém jsme zemi přebrali, jsem tedy popisoval před třemi měsíci. Mé vystoupení jistě můžete dohledat a výsledky auditů na jednotlivých ministerstvech se také již postupně objevují. V rámci této schůze mi proto dovolte, abych předložil informaci o aktuální nezaměstnanosti v České republice. I když zejména v rámci náběhu sezónních prací došlo k určitým mírným zlepšením, tato situace je i nadále alarmující. Jsem přesvědčen o tom, že v prvních měsících nástupu vlády se již začaly pozitivně projevovat některé kroky, se kterými jsme do vlády a na ministerstva přišli. Na prvním místě chci zdůraznit rychlou obnovu činnosti a funkčnosti úřadů práce. Úřad práce České republiky evidoval k 31. březnu 2014 celkem 40 808 volných pracovních míst. Na jedno volné pracovní místo ale i přes toto zlepšení připadalo v průměru téměř 15 uchazečů. Změna nastala také v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti. Oproti lednu 2014 bylo v březnu podpořeno přibližně o 7 % více osob formou některého z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti státu. Celkem bylo v březnu podpořeno nástroji aktivní politiky zaměstnanosti státu více než 43 tisíc lidí. Tento program je tím programem, který pomáhá umístit na trhu práce mimo jiné mladé absolventy učňovských oborů a škol zaměřených na různé služby, jako je gastronomie, hotelnictví nebo obchod. Pevně věřím, že čísla, která se budou týkat vývoje nezaměstnanosti za měsíc duben, která budou zveřejněna pozítří, ukážou, že nadále pokračuje mírný pozitivní trend o tom, že vláda prostřednictvím úřadů práce je schopna nabízet více uchazečům o práci aktivní nástroje, které směřují k tomu, aby se opět měli možnost vrátit na trh práce. Stále jsou to ale čísla, která jsou nepřijatelně vysoká. Stačí si navíc uvědomit, kolik dalších lidí není na pracovním trhu, protože například protahují své vysokoškolské studium nebo odcházejí do předčasného důchodu. Problémem zůstává vysoká regionální nezaměstnanost a velké rozdíly mezi jednotlivými regiony.
To pro mě není jednoznačné a na to mohou být různé názory.
Děkuji panu ministrovi. S faktickou poznámkou paní poslankyně Konečná, pak s řádnou přihláškou pan poslanec Gabal.
Děkuji. Ale mě spíš zarazila vaše slova o OBSE. A já si nedovedu představit, na co jiného by byla?
Děkuji.
Proto jsem řekl, že v případě Kyjeva to byla Ukrajina, která souhlasila s tím, aby v té věci se vzal režim vyšetřování Mezinárodním trestním tribunálem. Ale bylo to dohodnuto s Ukrajinou. Nechtěl bych, aby to bylo stavěno proti sobě, není to předjednáno a nevím ani, jaký je názor členských států OBSE. Třeba vám Rusko řekne, že to bude vetovat, že s tím prostě nesouhlasí. Já to bohužel v této chvíli nevím a nemám ani minimum předjednáno. Upozorňuji, OBSE je mezinárodní organizace, my ji tady někam navrhujeme, aby tam šla - ale pokud zítra zjistíme, že ona o to nemá zájem? Ona má práce dost. Upozorňuji, že máme misi OBSE pozorovatelskou na Ukrajině, o které jsem přesvědčen, že je velmi důležitá, je to významný nástroj, který tam máme. Říkám vám, že jsem k tomuto návrhu zdrženlivý, a říkám vám argumenty.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Pan ministr zahraničních věcí zde podal širokou, podrobnou zprávu o aktuální situaci na Ukrajině a pozici vlády České republiky k masakru v Oděse. Já, jestli dovolíte, bych si dovolil zde přednést návrh na usnesení, ve kterém se říká: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky odsuzuje násilí, ke kterému došlo dne 2. května v Oděse, a žádá nestranné vyšetření a potrestání viníků. Děkuji za přijetí tohoto návrhu na usnesení.
Děkuji panu poslanci Holíkovi.
Tak kromě toho jenom, že bych historicky připomenul, k čemu sloužily arbitráže vídeňské v Evropě - k oddělování území. A jestli si s tímto chceme hrát, tak bych před tím velmi varoval.
Další řádně přihlášená je paní poslankyně Konečná, po ní pan poslanec.
Já jsem taky v závěru svého projevu řekla, že chceme, aby to bylo nejenom o vyšetření masakru v Oděse, ale též o dovedení svářících se stran k jednacímu stolu. To nemusíme schvalovat. Pokud to OBSE samozřejmě nepřijme, tak je to jiná věc. Jedna strana konfliktu. Kdo to bude respektovat? Bohužel, taková je dnes situace na Ukrajině. Tam prostě to nejde bez nevměšování se, o kterém jsem mluvila. Takže jenom to byla podstata toho, co jsme chtěli naším prohlášením nebo naším usnesením přijmout. Jsme to my Češi, kdo jsou v mezinárodním právu prozatím ještě pořád takto vnímáni.
Děkuji paní poslankyni Konečné. S přednostním právem pan ministr, po něm pan poslanec Šarapatka.
Ale možná jednou věcí bych chtěl polemizovat s paní poslankyní Kateřinou Konečnou. Mně připadá, že skutečně to, v čem na Ukrajině dnes jde o všechno, jsou právě ty volby. To znamená politické prohlášení, že my podporujeme demokratické volby na Ukrajině, je podle mě docela důležité politické prohlášení. A dokonce i ve vystoupení Vojtěcha Filipa, pokud si ho vybavuji, také bylo to, že říkal, že volal po volbách. A já si myslím, že když ty volby nebudou, tak to prostě bude katastrofa. Takže já bych tohle docela podpořil. Volby skutečně jsou dneska úhelný kámen a klíčová věc. A slyšel jsem to tady z více stran, že je na tom shoda, takže by mi vůbec nevadilo, kdyby toto Sněmovna odhlasovala.
Já děkuji panu ministrovi. Teď s řádnou přihláškou pan poslanec Šarapatka.
To se však nestalo. A já musím říct jednu věc. Je to opravdu vážná věc. Všichni jsme odněkud, všichni lobbujeme za nějaké silnice, dálnice, železnice, vodní cesty a jiná díla. Je to v pořádku.
Pane předsedo, prosím, máte slovo.
Nikdo z nás přece nechce tvrdit vážně, že před únorem 2013 byla rychlá příprava dopravních staveb. Já bych chtěl jenom říct, abychom neočekávali od nějakého legislativního aktu, že se něco zázračně změní. Myslím, že jsou mnohem vážnější překážky toho, proč je pomalá příprava staveb, a to neříkám proti tomuto zákonu, který nakonec podpořím po projednání v hospodářském výboru. Pan ministr ve svém úvodním slově podle mého názoru přesně popsal vznik korupčního prostředí - a pak říká: já žádnou korupci neplánuji. Ale to jsou dvě různé věci. To prostě není dobře. A bavme se v těch 20 dnech, jaký ten mechanismus dát. A pak ten návrh zákona říká: jako základ je osminásobek. Já myslím, že vstřícný krok opozice je, že jsme pro zkrácení na 20 dnů, to znamená pod to, co bychom byli schopni zablokovat. Podotýkám, že se vracíme do toho stavu, který byl v loňském roce. A teď se bavme o těch skutečných příčinách dlouhé přípravy staveb. My máme v České republice neuvěřitelný počet vstupů odpůrců staveb do řízení. Trvá to roky. Já jsem dopoledne mluvil o tom, že jižní Morava má tu smůlu, že jí soud zrušil zásady územního rozvoje. A když jsou schváleny v tom kraji, tak nastupují územní plány měst a obcí. A znova ho protahují. A bavme se o tom, ve kterém stupni je to nejlepší. Není to o tom, že chceme vyloučit dotčenou veřejnost z toho projednávání, ale nemůže to být opakovaně. Měl by to být naprosto mimořádný akt. Já tomu rozumím, proč to ti úředníci dělají, já je nekritizuji, ale takhle nemůžeme postupovat. Těm lidem nejde o tu cenu, jim nejde ani o tu konkrétní půdu. Jim jde o to prostě za každou cenu zabránit stavbě. A kdo někdy jel do Ústí a vidí ten nedostavěný úsek, tak vidí výsledek toho, když vyhrávají aktivisté nad státem. A nemůže za to cena pozemků.
Já svolám ostatní kolegy, jestli přijdou. Konstatuji, že návrh usnesení byl zamítnut. Tímto končím projednávání dnešního bodu a konstatuji, že návrh usnesení nebyl schválen.
Můžeme se poučit a můžeme reagovat racionálně. Proto vás chci ujistit, že vláda postupuje tak, abychom neztráceli čas. Schválili jsme na jednání vlády Dohodu o partnerství, která byla postoupena Evropské komisi, aby k ní předložila připomínky. Pokud teď nabereme zpoždění, tak v roce 2020 se může Česká republika dostat do kritické situace. I toto je aktuální priorita vlády a i tato otázka velmi úzce souvisí s aktivní politikou zaměstnanosti a s možností podpořit z úrovně vlády vytváření nových pracovních příležitostí. Vážené poslankyně, vážení poslanci, tolik má informace k tomuto bodu, který Poslanecká sněmovna zařadila na svůj program.
Ještě než zahájím rozpravu, dovolte mi, abych konstatoval některé organizační věci. Zahajuji tedy všeobecnou rozpravu a jako první se do ní přihlásil pan poslanec Pavel Kováčik.
Paní a pánové, vážená vládo, přeji vám hezký dobrý den. Tu a tam v té zprávě jsem zaznamenal i to, že vláda má dobré úmysly stav napravit. Mohli najít práci! To se ukázalo, že není pravda. Že trh v tomto případě, jako ostatně ve většině jiných případů, nevyřešil vůbec nic, protože žádný volný trh tady neexistuje. Je svázán různými zákonitostmi nebo různými přístupy. A nechávat zaměstnanost, pracovní místa na volném působení trhu je, skoro bych řekl, zločinné. Já nejsem ekonom ani národohospodář, neumím posoudit validitu těchto údajů. Pro ty občany krize pokračuje. Jejich životní úroveň se propadá a jejich perspektiva se ještě více zatemňuje. Bude více lidí, kteří budou mít perspektivu, že přece jenom ještě nejsou úplně určeni do starého železa. Já bych rád navrhl usnesení a požádal vás o jeho podporu, tak aby se téma řešení nezaměstnanosti úplně neztratilo z našeho zorného úhlu. Samozřejmě že byla předložena informace kvalitní. Poslanecká sněmovna bere na vědomí Informaci předsedy vlády Bohuslava Sobotky o vývoji kritického stavu nezaměstnanosti v České republice.
Budu poměrně stručný. Plně respektuji námitky kolegů z pravé strany spektra, jejich obavy, že tam může dojít k nějakým spekulacím nebo ke zneužití.
Nyní je přihlášen pan poslanec Kalousek, kterého ale nevidím, takže dám slovo panu poslanci Birkemu. A už je tady.
Já se velmi omlouvám, pane předsedo, kolegové, já jsem se nestačil odhlásit.
Pravda, je to na knihu, a někdy na velmi smutnou knihu, možná román. Na druhou stranu musím říci, že pravda je ta, že když budeme mluvit o situaci výkupu pozemků, tak to je řekněme ten další krok, který vlastně... To je obrovitý problém. A nechci být detailní, protože jsem limitován časem. A v neposlední řadě je to samozřejmě ale už zmiňovaný panem kolegou zákon o veřejných zakázkách a liniových stavbách. To je všechno, děkuji. Pardon, omlouvám se.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi taky několik poznámek zase z jiné části opozice v Poslanecké sněmovně. Samozřejmě mu mohu věřit, ale žádný jsem neviděl. V podstatě těžko se vede diskuse. Ono opravdu je tam plno zádrhelů včetně těch dopadů, o kterých hovořil i pan kolega Stanjura, o tom, jakým způsobem se to může dotknout i cen budoucích. A já taky cítím přesně tu samou obavu. Většina z nich už tady zazněla, nebudu se k tomu vracet. Protože pokud se ty věci nevyjasní a neuděláme tam jasná pravidla, vznikne z toho skutečně nástroj, který vůbec nedodrží důvodovou zprávu, kterou nám předkladatelé předložili. A bude to zcela přirozená reakce vlastníků půdy, ať už se jedná o státní výkup, nebo se jedná o jiný výkup. A já mám obavu, že právě u zemědělské a lesní půdy to bude velice vážné, tak jako to bylo vždy, kdy jsme projednávali jakoukoli podobu zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury.
Děkuji panu poslanci Šidlovi.
Děkuji. Nemohu ovlivnit, jakým způsobem vám byl předložen tisk.
A já to mám skutečně z těchto analýz zjištěné a běžte se na to, prosím vás, podívat, a pak se o tom bavme. Proč tam malí, střední podnikatelé utáhnou tu jejich minimální mzdu a u nás tady z toho děláme takový rámus, že nám budou kolabovat firmy? Neřešili jsme tady příčiny, proč dochází k tak vysoké nezaměstnanosti, a tam si myslím, že je první věc, o které bychom se měli bavit. O ničem jiném se podle mého názoru bavit nemůžeme. Můžu zpochybňovat rekvalifikace, které jsou jakýmsi nástrojem, můžu se ptát, jakým způsobem se dokázala uplatnit řada lidí, kteří prošli rekvalifikacemi, jestli ty rekvalifikace byly skutečně účelné. To je všechno, co jsem chtěl říct.
Děkuji. A nyní mám s faktickou poznámkou přihlášeného pana poslance Kalouska.
Že nám vedle toho Evropská komise doporučuje ještě dosáhnout pokroku ve snižování strukturálního deficitu, o tom povedeme řeč příště. Ale také nám doporučuje snížit tu cenu práce. Takže pane poslanče prostřednictvím paní předsedající, říkáte-li, že nemá pravdu Kalousek a Fiala v té věci, abyste byl úplný, musíte ještě dodat, že nemá pravdu Evropská komise.
Dříve než s faktickou pozvu k mikrofonu pana poslance Zavadila, dovolte mi, abych přečetla dvě omluvy z dnešního jednání. Prosím, pane poslanče, máte dvě minuty.
Prostřednictvím vás, paní řídící, si dovolím panu poslanci Kalouskovi říct: Ano, Evropská komise podle mého názoru, ale nejenom podle mého názoru, nemá pravdu!
S další faktickou poznámkou mám přihlášeného pana poslance Pilného. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Budu velmi stručný. Jestliže neexistuje korelace mezi minimální mzdou a nezaměstnaností, tak neexistuje také žádná korelace mezi minimální mzdou a investicí do ekonomiky. Chtěl bych jen podotknout, že minimální mzda není investice, ale náklad.
To, že u nás odcházejí občané dříve do důchodu v nižším věku a že máme 250 tisíc občanů v předčasných důchodech. Nabízí se tedy otázka, kde má stát brát na podporu nejenom nezaměstnaných, ale také na podporu zaměstnávání, když jak zaměstnanci, tak zaměstnavatelé chtějí odvádět méně a méně a čerpat více a více. Jenže u nás nemáme tak dlouhou dovolenou, tolik svátků a zkrácené úvazky domácnosti neuživí. Jak zde bylo řečeno, práce se musí vyplácet, a to zaměstnanci i zaměstnavateli. Ale u nás se ono vyplácení často nahrazuje legislativními, případně i finančními dotacemi státu a zvyšováním ždímání zaměstnanců. Není přece normální, aby zaměstnaný občan, často i státní zaměstnanec, který pracuje na plný úvazek, měl díky nízké mzdě nárok na státní sociální podporu. Nízké mzdy vedou k omezování kupní síly a pak samozřejmě i k nízkým maržím obchodníků, protože když je kupní síla malá a nekupuje se, tak se i ten obchodník snaží.
Dotýká se stanovení výkupní ceny jiných než stavebních pozemků, to znamená zemědělské a lesní půdy, za účelem jejího smluvního získání pro potřeby výstavby dopravní infrastruktury ze strany státu.
Prosím teď levou stranu sněmovny, aby se ztišila, a prosím, máte slovo.
Tato formální změna se týká i bonusu u stavebních pozemků a staveb, ovšem zde nedochází ke změně výše tohoto bonusu, to znamená, necháváme zákon ve stejném znění, jak byl.